Prosím. Návrh byl zamítnut. Prosím. Takže hlásí se mi někdo do obecné rozpravy? Paní zpravodajka? Takže prosím zpravodajku poslankyni Marcelu Melkovou, aby nás seznámila s procedurou hlasování. Hlasování číslo 80, přihlášeno 100 poslanců, pro 88, proti žádný. On tam není žádný pozměňovací návrh? Ale teď už se musím zeptat.
Další návrh.
Rozpočtový výbor včera nepřijal stanovisko.
Další návrh.
Rozpočtový výbor nepřijal stanovisko.
Další návrh.
Rozpočtový výbor zaujal doporučující stanovisko. Rozpočtový výbor zaujal doporučující stanovisko.
Další návrh prosím. Návrh byl přijat. Rozhodujeme o legislativní nouzi v tuto chvíli, takže ještě ne. Tudíž otevírám bod
Poslouchejte, co říkám! Nebo aspoň pochopte ten text, když mě posloucháte, a pak protestujete proti něčemu, co jsem neřekl. To není zlomená ruka. A opravdu o tu omluvu vás žádám, protože to byla nehoráznost, co jste řekl. Kdyby ten návrh tady ležel dva měsíce, tak ty argumenty paní poslankyně Valachové jsou pravdivé, že se změnila situace! Ale ještě včera řekl ministr zdravotnictví, že otevře školy 2. listopadu. Já tomu pořád věřím.
Vaše dvě minuty, prosím, máte slovo.
Takhle se máme chovat. Těch 80 % to samozřejmě velice jaksi pokazilo v tom - protože my se nemůžeme chovat tak, že všichni budeme někde zalezlí a budeme fandit pár desítkám statečných zdravotníků, kteří to za nás všechno vyřeší. To je jasné. A jinak to samozřejmě budeme sledovat, jak se vládní koalice mele, ale to už není, abych já tady hodnotil.
Naopak je to předjednaný a zcela odpovědný přístup. Prosím vás, já si myslím, že to je úplně jednoduché. Nevědí to okolní země, neví to nikdo na planetě Zemi, ostatní země v Evropě kopírují naši cestu, bohužel, o 14 dní později. Takže je to jednoduché.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěla bych vás požádat o podporu svých pozměňovacích návrhů. Týkají se toho, že nárok na ošetřovné budou mít ti, kteří mají osobu navštěvující první stupeň základní školy. To znamená, není to omezeno tím věkem do 10 let, ale tím, že navštěvují první stupeň základní školy. A pak druhý pozměňovací návrh, respektive který je součástí toho jednoho, aby měli nárok také ti, kteří mají osobu se speciálními vzdělávacími potřebami, která nedovršila 14 let věku. To znamená třináctiletí.
Ne, asi ne, tak prosím.
Já to všem přeji. Já si uvědomuji, že ta situace byla složitá, školy byly zavřené, a ještě jsme udělali to, že jsme ho prodloužili do 13 let, což de facto znamenalo, že jsme ohrozili zaměstnanost.
Kdo je proti? Poslední návrh? Návrh byl přijat. Má někdo výhradu vzhledem k tomu, že jsme schválili proceduru hlasování, proti tomu oddělenému hlasování této části pozměňovacího návrhu? Žádná výhrada není. Můžeme tedy o tom hlasovat? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Dobrý podvečer, vážené kolegyně, vážení kolegové. Budeme pokračovat v projednávání materiálu bodu číslo Je zájem o závěrečná slova ze strany paní ministryně?
K tomuto návrhu zákona nebyl přijat žádný pozměňovací návrh, navrhuji tedy hlasovat o návrhu zákona jako celku.
Návrh byl přijat.
Jenom uklidím stupínek.
Chci požádat poslance hnutí SPD, aby přišli na poslanecký klub.
Přeji hezké odpoledne, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci. Začneme tedy prvním bodem odpolední schůze Poslanecké sněmovny. Ano, teď koukám, že zde není žádný ministr, takže nemůžeme pokračovat. A prosím vládní koalici, aby zajistila přítomnost ministra.
Děkuji za slovo. K ošetřovnému, u kterého mám jediné konstatování, že je škoda, že jsme ho neřešili hned v září, když ještě byl čas, a že rodiče byli dlouho v takové nejistotě. A sice otázku k pozměňovacímu návrhu, který byl načtený vlastně před několika hodinami panem poslancem Sklenákem a je poměrně komplikovaný. Je u nás v té proceduře pod písmenem E a zajímalo by mě, poprosila bych o zdůvodnění, protože chceme hlasovat zodpovědně, chceme si být jisti: Jakou předpokládáte jako ministerstvo...
Tak prosím.
Ta otázka je na ministerstvo, na představitele vlády, u toho komplexního velkého pozměňovacího návrhu pod písmenem E, jaká se předpokládá administrativní zátěž pro kontrolu a administrativní zátěž vyplývající z toho pozměňovacího návrhu pro zaměstnavatele. Musím říct, že dost váháme.
Dalším návrhem je návrh pana poslance Petra Dolínka, abychom bod číslo 17, sněmovní tisk 531, zařadili pevně dnes ve 14.30 hodin. Návrh byl zamítnut. Hlasování pořadové číslo 37, přihlášeno 92 poslanců, pro 47, proti nebyl nikdo. Otevírám bod Nyní se táži navrhovatelky, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Nemá zájem vystoupit. Nevidím nikoho ani z místa. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Upozorňuji, že je tady změna zpravodaje, pan poslanec Rais.
Děkuji vám. První skupina jsou pozměňovací návrhy obsahující změny zákona o daních z příjmů, které se dále dělí na dvě podskupiny: pozměňovací návrhy, které souvisí s paušálním režimem, a pozměňovací návrhy nesouvisející s paušálním režimem. Pak je druhá skupina, to jsou návrhy, které obsahují změnu zákona o kompenzačním bonusu. Třetí skupina jsou návrhy, které obsahují nesouvisející zákony i změny zákona o dani z přidané hodnoty. Takže předpokládáme, že návrh, prvně budeme řešit návrh jedna, skupiny, která se týká pozměňovacích návrhů, které souvisí s paušálním režimem.
Návrh nebyl přijat. Další návrh? Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Další návrh? Návrh nebyl přijat. Další návrh? Návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat. Další návrh? Pan kolega Jurečka nic nenamítá proti. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Další návrh. Zahájil jsem hlasování číslo 99 a ptám se, kdo je pro. Návrh nebyl přijat.
Jedná se o omezení povinnosti platit zálohy a pojistné na veřejná pojistná.
Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy. Nemá nikdo pocit, že bychom ho obešli? Můžeme tedy hlasovat o návrhu jako celku, protože doprovodné usnesení bude hlasováno v případě přijetí návrhu zákona. Děkuji vám. Hlasování číslo 101, přítomných 98, pro 96, proti nikdo. Návrh byl přijat.
Ne? Dobře. Takže pokud není námitek, tak je tady doprovodné usnesení.
Děkuji.
Všichni dobře víte, že jsme se marně snažili několik týdnů prosadit dva nebo více, ale dva legislativní návrhy. Chci říct, že u malých firem jsme vyšli z reality, a září je prostě pryč. Odvody za září jsou zaplaceny a firmy to nějak zvládly. Plus tam jsou nějaké další podmínky, ale to jsou ty klíčové parametry, a to aby platilo za říjen, listopad a prosinec. Myslím si, že dneska vláda rozhodla o uzavření ekonomiky. Ale já bych prosil nás všechny, abychom mluvili otevřeně a nazývali věci pravými jmény. Já myslím, že se tomu dá rozumět. Ale rezervy jsou vyčerpány. Ta těžká ekonomická situace vlastně trvá od března a nevíme, jaké budou další měsíce. Skutečně nevíme. Nemusí to tak být, já myslím, že se na tom ještě dá popracovat. My jsme připraveni se na tom řešení a debatě podílet. To si musíme přiznat. Dluh bude půl bilionu. Ale otázka stojí: Není to nakonec levnější řešení než masivním způsobem zvýšit počet nezaměstnaných? Já jsem říkal minule, když jsme o tom mluvili, že to je 100 tisíc firem a zhruba 800 tisíc zaměstnanců. A kdyby každá firma propustila jednoho z ekonomických důvodů, tak je to 100 tisíc nových nezaměstnaných. Tam jsme nechali i to září až prosinec, protože mnozí živnostníci platí víc než to minimální. To znamená, kdo chce, může platit, ale nabízí stát úlevu těm, kteří ji opravdu potřebují. A už to trvá příliš dlouho. A nikdo z nás dneska neví, já myslím, že to neví ani vláda, ani opozice, a je to docela logické, jak dlouho ta opatření, která byla dneska vyhlášena, budou platit. Nikdo si to nepřeje. Ale nemůžeme to vyloučit. Je to nebyrokratické, je to jednoduché a pomůže to. Ano, bude to dohromady, když to sečtu obě dvě ta opatření, někde kolem 20 miliard. Tak vás poprosím, abyste jednou zvážili a zkusili se přidat k nám. Já myslím, že celá opozice to pravidelně podporuje, že to není individuální návrh jedné politické strany. I oni ve svých volebních obvodech určitě znají řadu malých firem, a není to podpora těm velkým a bohatým, je to podpora těm malým, kteří se nikdy neodstěhují za investiční pobídkou, kteří nebudou hledat daňové prázdniny v jiných státech, kteří nepřestěhují výrobu. Oni chtějí podnikat tady, mají to těžké.
A teď se ukazuje nakonec, že ta míra nejistoty se ukázala bohužel, to říkám bohužel, jako správná.
Děkuji za slovo. Ale tohle není filozofie schvalování státního rozpočtu. Nic více, nic méně a na tom si trvám. Jinak máte pravdu, o fiskálním úsilí spolu my dva mluvit nemůžeme, protože vy jste za sedm let ani jednou, ani v těch nejlepších letech, nevyvinuli fiskální úsilí pozitivní. Buď neutrální, anebo negativní. Pozitivní nikdy. S vámi se o pozitivním fiskálním úsilí mluvit nedá.
Ještě Věra Kovářová, řádně přihlášená do rozpravy.
Tak já tedy reaguji na to, co vy považujete za smutné. Já zase považuji za smutné, že to považujete za smutné. My jsme navrhovali, abyste rozpustili peníze právě na dotační tituly, které jsou již vypořádány, kde spousta obcí a měst zůstala pod čarou. Vy jste to tehdy odmítli, nakonec jste to udělali až posléze, ale v takové době, že zrealizovat stavby z těch dotačních titulů už je velmi problematické do konce roku. Je to dobrá cesta a obce na rozdíl od státu mají připraveny projekty. A jestliže říkáte, že chcete podporovat ekonomiku, tak jediná a vynikající šance je, že ty peníze necháte právě obcím, městům a také krajům, protože to, že obce a města budou stavět, budou investovat, tak to znamená, že budou podpořeny nepřímo v podstatě malé a střední firmy, a to po celé republice a v regionech, kde víme, že není práce. Ta demagogie, kterou vy tady používáte u krajů, ta je smutná. A neříkejte mi, že to ty předchozí vlády nedělaly. No protože na to skutečně neměly a byly rozpočtově zodpovědné. Takže ten návrh na kompenzaci pro kraje je to, co jim vláda v podstatě sebrala. A to, že to necháte jak obcím, tak krajům, znamená, že nejenom stát, ale obce a kraje budou investovat, budou podporovat malé a střední firmy tímto a stát z toho bude mít svoji výhodu. Takže jestli toto považujete za smutné, tak jsem z toho smutná.
Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova - paní ministryně? Pan zpravodaj? Budeme tedy hlasovat. Zagonguji a podle dohody s předsedy poslaneckých klubů posečkám, než se srovná počet přihlášených, protože jsem vás všechny odhlásil, a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Myslím, že se počet přihlášených ustálil na ranním čísle. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Můžeme se tedy vrhnout do hlasování o návrzích, které byly předloženy ve druhém čtení. Nejdříve bych požádal pana zpravodaje o návrh procedury.
Pane předsedající, děkuji za slovo. Ta procedura není úplně krátká, ale budu se snažit.
Je před námi po přestávce na poradu klubu ODS bod číslo A očekávám, že zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Kamal Farhan bude spolu se mnou sledovat rozpravu, kterou tímto otvírám ve třetím čtení. Já vás přeruším, ještě než začnete. Požádám sněmovnu o klid!
Přechodné snížení daňových příjmů obcí by mohlo znamenat výrazné omezení jejich investiční aktivity a problém zajistit financování provozních výdajů, což by v první fázi znamenalo selektivní dopady na lokální ekonomiky a následně na ekonomiku celého státu. Nicméně vláda toto konstatuje.
Máte slovo, paní poslankyně.
První přiznává nárok na tento bonus všem společníkům všech společností s ručením omezeným, které mají zastavenou nebo významně omezenou činnost bez ohledu na počet společníků, kterými jsou tvořeny. Takže děkuji vám za podporu.
Kdo dál v rozpravě?
Já myslím, že jsme v jiném stavu, než jsme byli, když bylo druhé čtení. Myslím, že mnozí z nás, možná všichni, jsme sledovali tiskovou konferenci vlády a nová opatření. A teď je nechci hodnotit, ani kritizovat, ani chválit.